Dokonce kandidátka na ministryni životního prostředí, Anna Hubáčková za KDU-ČSL, via facti nadále dokonce otevřeně podporuje zdražování energií. To je pro SPD nepřijatelné. Cena emisních povolenek se vyšplhala minulý týden na více než 90 euro za tunu, přičemž před rokem stála 34 euro, tedy zhruba třetinu. Přitom v roce 2014 stála emisní povolenka pouhých 6 euro.
Zároveň snížení rozpočtu v tomto čase může vést k možným neúčelným výdajům. Jednalo by se jak o strategické investice, tak o běžnou obnovu majetku. Dále chci říct, že je velkou otázkou, nebo by bylo velkou otázkou pokračování v náborech vojáků v době, kdy má armáda největší důvěru občanů, kdy pomáhá všude, kde je třeba, a kdy je obrovský zájem o službu v armádě.
Myslím si, že to je naprosto jasný signál o preferenci rezortu zdravotnictví jako takového. Samozřejmě, celá řada výdajů jde i ze státního rozpočtu a jsou to peníze, které jsou určeny právě na řešení této krize a kde skutečně by mohlo dojít k tomu, že by mohly být ohroženy některé zásadní věci - například nákup vakcín. Česká republika má objednané vakcíny pro další období. Budou ty vakcíny docházet v následujících měsících. Další věci, které se týkají plateb spojených s touto krizí, se týkají financování projektu Chytrá karanténa. Máme sekvenační systém, kdy víte, že máme zde variantu omikron, kdy máme v tuto chvíli v plánu výrazně posílit počty sekvenovaných vzorků, což jsou peníze, které jdou ze státního rozpočtu, a my můžeme očekávat, že varianta omikron bude v těch následujících týdnech skutečně v té maximální prioritě, pokud jde o sekvenaci vzorků pozitivních na covid, a sekvenační centra nesporně budou potřebovat finanční prostředky. I tady bych chtěl skutečně poprosit, aby jakékoliv provizorium, případně škrty neměly dopad na systém financování sekvenačních center, protože by se to mohlo skutečně vymstít, pokud by dostatek vzorků nebylo sekvenovaných, že by varianta omikron mohla převážit, aniž bychom o tomto věděli. To je další věc, která je velmi zásadní. My jsme v tomto roce schválili poukazy na lázně pro zdravotníky, 8 000 korun na jednoho zdravotníka. Bylo to využíváno ze strany zdravotníků z nemocnic, kde se starali a nadále starají o covidové pacienty. Tento program končí na konci roku. Nový program pro lázně, pro zdravotníky není možné vypsat v rámci rozpočtového provizoria. Další věcí, která je velmi zásadní, jsou investice. My jsme se snažili maximálně i v rámci státního rozpočtu, ale i v rámci evropských fondů podpořit investice do zdravotnictví. V příštím roce z národních peněz půjde 8 miliard korun na investice. Myslím si, že velmi dobře to víte, na přístrojové vybavení, nemocnice budou čerpat tyto prostředky. Je tam velmi závazný a striktní termín pro vyčerpání těch prostředků do konce roku 2023, to znamená velmi napjatý harmonogram. I v tomto případě je nutné myslet na to, že Ministerstvo zdravotnictví je tím, kdo vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ministerstvo zdravotnictví nemůže vydat rozhodnutí o poskytnutí dotace v rozpočtovém provizoriu, bylo by to protizákonné. Takže opět je nutné myslet i na to, aby nedošlo ke zpoždění těchto investic, které se týkají nákupu přístrojů a podobně. Myslím si, že naše zdravotnictví potřebuje investice, je to naprosto klíčová věc.
Hlavním principem posílení nutné obrany je poskytnout občanům vyšší míru jistoty a bezpečnosti. Myslím si, že takových lidí máme v České republice hodně, kteří o tom mohou dlouze a dlouze vyprávět, co si zkusili s českými soudy a vyšetřováním. Aby se nemuseli obávat použití adekvátního nástroje a prostředku, když někdo poruší jejich domovní svobodu, bude se snažit vniknout do jejich obydlí a vyvolá v nich pocit, že pachatel může ohrozit jejich zdraví, nebo dokonce život. Nová úprava zakotvuje zásadu "můj dům, můj hrad," která je součástí některých zahraničních úprav. Posiluje postavení a sebevědomí občana, který je napaden ve svém domě, a hodlá se bránit, aby se nemusel obávat následného stíhání ze strany státních orgánů, když použil přiměřené nástroje proti pachateli, který bývá často ozbrojen. Za vhodný příklad lze použít i například střelbu skrze vnitřní dveře na útočníka, který již do chráněného prostoru pronikl. Závěr o naplnění či nenaplnění podmínek nutné obrany při ochraně obydlí bude mít soud. Ještě zopakuji ten poslední návrh. A o jsou tři zákony, o které jsem vás chtěl požádat, abyste nám schválili do opozičního okénka, které za nás jsou důležité a které bychom chtěli projednávat. Děkuji vám za pozornost.
V tuto chvíli, než předám slovo dalšímu poslanci, dovolila bych si přečíst omluvy. Takže to byly všechny omluvy. A v tuto chvíli zde mám přihlášky k návrhu na změnu schváleného pořadu schůze, kde tedy podle jednacího řádu je již časový limit pěti minut.
To jsou pro nás nepodstatné věci. My si prostě myslíme, že je to jinak. To je politika, to je neoddiskutovatelná věc.
A tedy vy, co jste zde první volební období, to, co se zde odehrává... Jestliže začíná Poslanecká sněmovna a chcete zařadit bod, tak v duchu jednacího řádu přednesete bod a řádně ho zdůvodníte. A v případě, že bod je zařazen, otevře se diskuse, umožní se diskutovat všem a v případě, že je vůle většiny, tak ten bod zařazen není. To není žádná diktatura, to je vůle většiny. A na rozdíl od předchozího volebního období my tu většinu máme. Zatímco při předchozím volebním období hnutí ANO různě a různými způsoby shánělo podporu pro své zákony, to je legitimní, podporu nemělo a hnutí SPD bylo v podstatě součástí koalice, kterou v minulém volebním období podporovalo. My zde v současné době máme 108 hlasů, máme většinu, a jestliže prosazujeme vůli většiny a náš volební program, to není žádný diktát. To znamená, nejste zbaveni svého práva body projednávat. To, co předvádíte zde na plénu, je pro mě skutečně zneužití jednacího řádu a vašich přednostních práv. Vy v současné době konáte proti zájmu občanů České republiky. Vám jsou lidi úplně jedno, vy potřebujete svůj čas v televizi, vy potřebujete svůj čas, abyste si to nastříhali na Facebook, na lidi kašlete. Jednejte v souladu s jednacím řádem, umožněte projednávání našich bodů a o těch bodech veďme diskusi. Máte možnost své zákony projednávat dnes odpoledne. Každopádně, pane předsedo, nepokřikujte na mě. Ta dohoda tady je. To znamená, máte možnost projednávat své návrhy. Nechte tedy i vládní koalici projednávat naše vládní návrhy a realizovat náš volební program.
Dále ještě oznámím jednu novou omluvu.
Ale tady bych rád připomněl, že v době Národní fronty byla popravena Milada Horáková. Členy Národní fronty byli právě lidovci. To je opravdu problém.
Děkuji panu předsedovi Fialovi, že mohu vystoupit. Národní fronta vždycky přijde v okamžiku, když dojdou argumenty. Znáte historii KDU-ČSL, znáte historii lidovců? Víte, kolik našich lidí zemřelo v lágrech, kolik lidí bylo perzekvováno, kolik lidí bylo přinuceno v řadách KDU-ČSL emigrovat? Tak to bylo! Co jste vy přinesli pro tento národ kromě jediného člověka, pana Baldy, odsouzeného za terorismus, který vám fandil? My jsme přinesli oběti! Vaše politika je pouze svár, nenávist a polarizace této společnosti!
Nebudu tak emotivní jako pan kolega Bartošek. Prostě, pane kolego, prostřednictvím paní předsedající, budete si muset zvyknout, že my budeme taky lidem chtít říct, co bychom dělali my, kdybychom byli ve vládě, jaké zákony jsou pro nás prioritou, a pak, jak jste správně uvedl, si to nastříháme a dáme na Facebook.
Pane předsedo, máte slovo. Takže poprosím pana poslance, nebo v tuto chvíli s přednostním právem chce předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala? Poprosím o klid v jednacím sále.
Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, jako předseda klubu, poslaneckého klubu SPD, bych si dovolil načíst zde tři návrhy, které by se měly projednávat dnes večer od 18 hodin v takzvaném opozičním okénku, pokud nám koalice umožní ty návrhy projednávat od 18 hodin. Takže prvním návrhem, který navrhujeme, paní předsedající, na opoziční okénko je bod číslo 15, sněmovní tisk 8, a je to návrh na vydání ústavního zákona o celostátním referendu. Je to podle našeho názoru jeden z nejdůležitějších bodů, který by Česká republika měla mít. Referendum mají všechny země Evropy kromě dvou, my jsme jedna z nich. Referendum je totiž skutečná demokracie. Zastupitelská forma znamená: hoďte mi ve volbách lístek do urny a my už to za vás ty čtyři roky vyřešíme. A čtyři roky do toho lidé nemají co kecat.
V Německu jsou taky exekutoři státní, není to opět žádný výmysl Okamury. Další tady máme například teritorialitu exekutorů. Ale to vy nechcete, vy nechcete! Ani jeden, všem lidem se zdražují energie... To je úplně k smíchu, že toto je systémové řešení z vaší strany. My jsme to tady navrhli, vy jste to odmítli. A my ten zákon chceme, taky ho tady máme v pořadí na celé volební období. Každý se na ten graf může podívat. To si myslím, že by asi tu věc zprůhlednilo, i to hospodaření, kde dneska s tou kontrolou jsou samozřejmě problémy. Ještě jsem chtěl říct jednu věc. Někteří vládní poslanci lhali, že prý SPD nedodrželo nějaké dohody. Vy jste za námi totiž ani nepřišli. A těším se na to, až se vás za půl roku nebo za rok zeptají média, co jste prosadili ve Sněmovně. Ale my ne, my tady děláme standardní práci, my jenom bojujeme za náš program. Vy to válcujete, vy máte většinu. Našim voličům se nelíbí, protože vy jste řekli tím, jak jste k tomu přistoupili mimo jiné, že hlas voličů Pirátů má pětinásobně větší váhu než hlas voličů SPD, a to je pro nás nepřijatelná diskriminace. Není to tak, před ústavou má hlas každého voliče stejnou váhu.
Mám tady omluvu paní Ivany Mádlové z dnešního jednání od 10 do 18 hodin z pracovních důvodů, dále omluvu pana poslance Ivo Vondráka, a to dnes mezi 18. až 21. hodinou do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Paní poslankyně Jana Pastuchová se omlouvá od 9.50 do 11 hodin z pracovních důvodů dnešní den. Dále zde mám omluvu paní předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Markéty Pekarové Adamové, a to od 9.45 do 11 hodin z pracovních důvodů. Dále zde mám omluvu pana ministra zdravotnictví pana Vlastimila Válka, a to na dnešní den od 10.30 z pracovních důvodů. A poslední omluva je paní poslankyně Heleny Válkové, a to od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů. V tuto chvíli to byly všechny omluvy.
Proč ho tam tedy máte, když je tak bezpečno? Když je tedy tak bezpečno, tak ji asi nepotřebujete! Takže to přece není pravda! Taková drobnost, a ono to překvapivě takto nefunguje. To znamená, bylo by přece... Proč se stydí za to, že je financují norské fondy, za kterými už ovšem není zřejmé, kdo financuje ty norské fondy. Takže my chceme, aby to bylo transparentní. Jak příznačné, jak příznačné! To je také úplně tedy neuvěřitelná neschopnost a úplně neuvěřitelná záležitost! To znamená, to jsou třeba diskotéky, můžou to být hudební kluby a podobně. Říkají, že vůbec neví, i umělci mi to říkají, že neví, kdo tam má jaké platy vlastně, jak je to financované, jak probíhají peníze. Tady o to téma není vůbec zájem, a přitom si myslím, že by to bylo dobré téma. I nepřizpůsobivým. To je neuvěřitelné. A hlavně, tohle je systémové řešení zdražování energií, co jste předvedli? To je to slibované řešení? Ano, malinko jste rozšířili možnost doplatku na bydlení, ano, pro určité ohrožené skupiny, ale mimochodem, i nepřizpůsobiví dostanou navíc. Ale vy zase politikaříte, nemáte vlastní návrhy, proto tady navrhujete takovéhle návrhy, a ve výsledku je to tak, že většina lidí nedostane nic, žádnou podporu, žádné řešení zdražování energií, a ještě si ze svých draze placených složenek platí navíc teď kvůli vám i nepřizpůsobivé. I říkám, i, protože malinko jste tam rozšířili ten okruh těch lidí, kteří na to můžou dosáhnout, i o ty slušné lidi.
V roce 2017 ve volbách do Poslanecké sněmovny kandidovalo mnoho stran, mnoho stran, které ve svém volebním programu měly referendum, protože referendum je základem demokracie. A myslím, že je to...
Pane předsedo, já vás přeruším. Omluvím se a poprosím všechny, kteří si potřebují vyjasnit nebo okomunikovat některé záležitosti, aby tak učinili v předsálí. Děkuji mnohokrát a omlouvám se za přerušení.
Děkuji, paní předsedající. Referendum je opravdu základ demokracie. Absolutně nepřípustné, že by si lidé sami rozhodovali o těchto věcech. No, to jsme se tady asi zbláznili! Ale hnutí SPD na to bude tlačit. Jsou to ty nezdaněné zisky a dividendy, které odcházejí z České republiky každý rok od nadnárodních korporací do jiných zemí. Já bych se u tohoto bodu zastavil, protože podle mě je to velmi vážná věc. Dokonce jsou zde nadnárodní korporace, které dělají v České republice obrat 58 miliard, a neplatí ani korunu daní. Ty optimalizace dělají zhruba 200 milionů a já jsem přesvědčen, že Finanční správa by se na to měla podívat. A další sumy, které od nás odcházejí, jsou ve výši 300 miliard, to jsou zisky, dividendy a další nezdaněné věci. To znamená, každý rok odchází z České republiky půl bilionu, půl bilionu korun do jiných států, do jiných zemí, a my jsme přesvědčeni, že je potřeba to zdanit. Proč mají mít výhody díky Špidlově vládě, která velmi servilně slíbila Evropské unii, že tyto zisky, dividendy nezdaní, velmi servilně? Ale my na tom trpíme . Je potřeba se na to podívat, je potřeba ty peníze zdanit, aby aspoň část z nich zůstala tady. Prostě co to je?
Chci razantně odmítnout ta obvinění, to očerňování, které tady ze strany SPD zaznělo. A jestli pro vás jsou tady... Když tady má někdo vystupovat o financích politických stran, tak by to neměl být pan předseda Okamura, který svého času byl spojen s vyváděním peněz z Úsvitu přímé demokracie, a všechny ty peníze šly do firmy, která sídlila v chatrči a bydleli v ní bezdomovci. Nikdy v této Sněmovně nebude pan Okamura arbitrem toho, jestli Piráti plní program, nebo neplní. Na to naši voliči nikdy nepřistoupí. My si tady nenecháme podsouvat nějaké falešné sliby. To je základní pouto mezi politikem a voličem. Bere jeden plat. Je to jedna uvolněná funkce. Nejsou to žádné dvě uvolněné funkce a není to porušením žádného kodexu. Takže prosím vás, nedělejte, prostřednictvím paní předsedající, nebo neprostřednictvím, z lidí blbce. Tak kde jste byli, když tam byla ta nominace? Ale ne, vy jste byli zticha, vy jste se k tomu nijak nevyjádřili. Takže pan Kalousek je tam díky vám, hlavně díky vám. No, my si to pamatujeme předchozí volební období. To bylo legislativních zmetků od SPD. Je tady hodnocení dopadů regulace RIA. Hnutí ANO, které bylo ve vládě, tak už to zná. To je řádný způsob, ke kterému se vláda Petra Fialy zavázala ve svém programovém prohlášení, a ten se budeme snažit neobcházet. Samozřejmě někdy není zbytí, znáte to. Prosím, nevytýkejte vládní koalici, že tu nejsou zákony, když je tady standardní proces pro přípravu zákonů na vládě. A to, co už bylo připraveno za minulé vlády hnutím ANO, tady neprojednáváme kvůli tomu, že to tady dneska obstruujete. Prostřednictvím paní předsedající, reaguji na pana Okamuru, vy jste tady obvinil vládu, že nás chce zatáhnout do války. To je naprosto neuvěřitelné, nepřijatelné, odporné. Opravdu, pane Okamuro, vy jste se teď dopracoval do role užitečného pomocníka, užitečného pomocníka agresorů. Děkuji za pozornost.
A nyní prosím s přednostním právem pan předseda klubu SPD Radim Fiala.
Děkuji za slovo. Protože to bylo opravdu edukativní, inspirativní vystoupení, všichni už víme, kolik stojí luxusní společnice. Dozorový státní zástupce s tím souhlasil, protože nenašli vůbec nic. Takže já se ptám, kde jsou ti hlídací psi?
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat, protože nezískal dostatečnou podporu. Návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 85, bylo přihlášeno 145 poslanců a poslankyň. Opět zahajuji hlasování o předneseném návrhu předřazení těchto bodů a pevném zařazení. Hlasování číslo 86, bylo přihlášeno 145 poslanců a poslankyň, pro bylo 121 z nich. To znamená, zařadili jsme tisk 1 a 2 jako pevně zařazený pátý a šestý bod dnešního večerního jednání. Je to sněmovní tisk 34, bod číslo 32, zákon o finančním arbitrovi, který navrhuje dnes, tedy ve čtvrtek, jako první bod v 18 hodin, pevně zařazený bod. Tak prosím o upřesnění návrhu.
Já bych chtěla ten návrh modifikovat, protože teď je nereálné, aby ten bod mohl být, aby to bylo průchodné, v 18 hodin, když jsme se posunuli. Jako sedmý bod dnešní schůze.
Jedná se tedy o sněmovní tisk 34, bod číslo 32 a pevné zařazení jako sedmý bod dnes. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Pokud se nepletu, ale raději se ještě ujišťuji, tak jsme se vypořádali opravdu se všemi přednesenými návrhy. Velká část z nich byla vetována, tudíž všechny, které byly hlasovatelné. Nyní tedy máme schváleny změny programu schůze.
Pro mě to je naprosto nepřijatelné a já si myslím, že bychom tady měli právě řešit tyto věci, které ovlivňují přímo občany a firmy v České republice, a že bychom tedy měli vědět, jaké je připraveno řešení zdražování energií. Ale samozřejmě je to díky Evropské unii, protože ona si to vymínila, že takovýmto způsobem my budeme obchodovat s energiemi.
Pane poslanče, děkuji za dodržení času. Mám zaevidován tento bod, Informace vlády k řešení cen energií, jejich zmrazení.